Tak já si budu teď žádat o rozklíčování, kdo to platí, k čemu ty peníze jsou vynaloženy. Protože řada z vás se možná věnujete nějaké práci s mládeží. Mají české uniformy, kompletní. Mají sportovní oblečení. Mají kompletně všechno. Bílé ponožky zatím nemají. Ano, samozřejmě úsměvné to je, kdyby Ministerstvo vnitra tady, řekněme, nevyskakovalo, když to řeknu tímto způsobem, a nezakazovalo domobrany, aspoň tak jak to prohlašovalo v dubnu loňského roku a ještě na podzim loňského roku. Já jsem připraven vám v tom být jakkoli nápomocen. Takže tolik zatím za mě vše.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já mohu skutečně na základě dotazu pana poslance Na základě zjištění, že tomu tak nebylo, jsem panu poslanci odpověděl. Co se týče činnosti tohoto zapsaného spolku, myslím, že Ministerstvo zahraničních věcí není kompetentní komentovat činnost takovéhoto spolku. Myslím, že k tomu máme jiné instituce, které by měly dohlížet na to, jestli se respektuje zákon, či nikoli. Nicméně já jsem rád, že se nám podařilo nastavit s Ukrajinou komunikaci, která řeší především praktickou spolupráci. Co se týče povahy této země, tak já myslím, že je možné se podívat na výsledky voleb a podle toho soudit. Myslím, že Ukrajina není polofašistický stát. A myslím, že toto je jádro problému a jádro tohoto dotazu.
Vy kdybyste byl ministr zahraničí, který dělá svou politiku správně, tak budete dávat informace, které dávat máte. To znamená objektivně, správně, co se děje na obou stranách konfliktu.
Ještě jednu věc vám musím říct. Já si pamatuju tu dobu. Ten důvod, proč se to prostě takto ten menšinový podíl také prodal. Tehdy panovalo přesvědčení, že ti noví uhlobaroni, nevím, jestli je mám jmenovat, že prostě to jsou ti, kteří zachrání vlastně ten podnik, lidé, kteří byli spojeni s uhlím, celým životem, ředitelé dolů a podobně. Tehdy panovalo v tom regionu velmi silné přesvědčení, že tohle řešení má ten stát prostě obstarat. On to skutečně má dát těmto novým uhlobaronům, oni se o to budou dobře starat. Že vlastně: Dejte to tady těmto novým byznysmenům, oni tam udělají pořádek! Ale to byl opravdu tehdy politický tlak. Takže to bylo politické rozhodnutí! My vstupujeme s celou řadou právních a jiných argumentů, ale ta rozhodnutí, jak v roce 1996 jsem vám říkal, byla ideologická rozhodnutí. Dohoda s politickými představiteli, s odbory v tom regionu. A dokonce i potom, když jsem tady interpeloval po roce 2004 další vládu, tak jsem měl pocit, že buším na dveře úplně marně. Aspoň dal najevo, že nesouhlasí s tím, že najednou klidně vlastník vyhlásil, že on už ty byty, nepokládá se vázán žádnými podmínkami. Ale pamatuji si, jaká to byla bitva! Jestli se máme z toho nějak poučit, je, že bychom měli brát vážně to, že politika, ten stát by měl být ten, kdo v té zemi rozdává karty. My máme dneska v této zemi rekordní množství multinacionálních společností. Tady jde přece o to, abychom udrželi kontrolu nad tím, co se v té zemi ekonomicky děje. To je poučení z toho. A vy obviňujete třeba pana Bakalu. Vy přece víte dobře, že akcionář není zodpovědný za hospodaření firmy. I politici tam seděli! Kde je jejich role v té ochraně zájmů někoho jiného než jenom toho akcionáře, byznysmena? A že tedy porušila zákony. Ale nejsem natolik zdatný, abych byl schopen odhadnout, jestli v tomhle, co jste říkal, máte šanci, že se něčeho dovoláme. Můžeme podávat žaloby, je prostě otázka, kdo tady... Vy můžete říct o někom, že podvedl stát, ale vy dobře víte, že na to, aby to mělo váhu, tak byste musel říct, kde se to stalo, co to bylo za schůzku, koho konkrétně podvedl, aby ta policie mohla zasáhnout. Já jsem udělal takovou věc, že po tom, co vaše zpráva vyšla, tak jsem ji celou poslal na státní zastupitelství a požadoval jsem, aby ono posoudilo, jestli v některém z těch bodů došlo nebo nedošlo k porušení zákona nebo je podezření ze spáchání trestného činu. Asi chápete, že sám jsem se necítil, že to jsem schopen posoudit. Obviníme sérii zločinců, ale akorát se ukáže, že nic z toho do budoucna nebude, protože to není podloženo fakty. A v tom ta zpráva není podložena. Protože opakuji, ten byznys byl vždycky vybaven kohortou právníků. Měl za sebou celou tlupu profesionálů. Takhle prostě ale i ten stát, on se choval jako amatér proti někomu, který si šel za svými 65 miliardami, nebo možná víc. A já bych si přál stát, který tohle bude mít zítra víc pod kontrolou. A abychom měli v ruce víc než jenom hněv nad tím, jak dopadli ti lidi tam. Zase, něco v té Sněmovně jsme udělali. To, co tehdy bylo, ten falešný slib, nebo ten slib, který byl daný panem Bakalou a který nebyl splněn, podle mého názoru to dneska občanský zákoník postihuje. Byli frustrovaní z toho, samozřejmě. Vláda nikdy k tomu se takhle nepostavila, žádná. A nemáme soudy, které by vypadaly, že tohle nám potvrdí. A tím pádem, bavme se realisticky, co lze udělat. A jsou to taková falešná těšínská jablíčka. Ale hlavně si myslím, že by bylo dobré, a v tom si myslím, že tahle kauza je užitečná a stojí za to se jí zabývat - udělat si poučení z toho, čím jsme tady za 30 let prošli, a snažit se budovat stát, který bude vůči byznysu postupovat tak, že nepůjde proti zájmům občanů v této zemi. A to si myslím, že je daleko větší téma než jenom téma OKD a jednoho podniku. Protože tady jde o celkovou atmosféru v té zemi, o výši zdanění bohatých lidí, která je u nás jedna z nejnižších.
Rád bych se na chvíli tedy ještě pozastavil u ocenění bytového fondu. Znalec totiž srovnal prodej bytových domů v Třinci, ve kterých ovšem společnost OKD nevlastnila žádnou nemovitost. Kromě toho si Ministerstvo financí v rámci svého účastenství v řízení o protiprávní státní podpoře v roce 2010 nechalo zpracovat dva znalecké posudky, které měly stanovit tržní cenu bytů ke dni privatizace. Vzhledem k počtu prodávaných bytů jsou celkové cenové rozdíly a škoda způsobená státu obrovské. V původním návrhu privatizační smlouvy, o které hlasovala vláda na své březnové schůzi, žádná ustanovení o bytovém fondu nebyla a předkladatel Bohuslav Sobotka ji před jednáním vlády neřešil. Na absenci řešení bytového fondu poukázal, jak jsem již říkal, ministr kultury Pavel Dostál. Nic takového však do smlouvy zakotveno nebylo. Taková konstrukce sice nenaplnila původní účel ukládacího dopisu, nicméně by efektivně mohla zabránit vyvádění a spekulacím s ním. Vyšetřovací komise připomíná, že podle zákona o majetku České republiky jsou organizační složky státu povinny vymáhat smluvní pokuty a další práva. Evropská komise se na základě této stížnosti dotázala České republiky. Propad cen uhlí nebyl věcný důvod insolvence společnosti OKD, protože uhlí jako komodita podléhá cyklickému vývoji, v dobách pozitivního ekonomického cyklu jsou těžba a zpracování vysoce ziskové, v negativní fázi cyklu může být činnost dočasně ztrátová, ale na toto období společnosti mají tvořit rezervy. Jednalo se tedy o poslední ziskové období a zároveň poslední roky výplaty dividend. Ve výroční zprávě za rok 2012 jsou poprvé uvedeny pasáže, které hodnotí nepříznivou situaci a vyjadřují obavy i pro následující období. Počátkem roku 2013 došlo ke změně managementu a následně v roce 2013 k výrazné tvorbě opravných položek a přehodnocení zásob uhlí. Samostatnou kapitolou je posouzení dlouhodobého výhledu v dobývání uhlí. Náklady na omezování těžby řešila OKD do roku 2013 pouze v rámci ročního hospodaření. Rozdílné údaje není možno z výroční zprávy vysvětlit. Ke snížení pohledávek došlo v období, kdy OKD prodávala své vlastní pohledávky za účelem vylepšení peněžních toků. Z toho vyplývá, že společnost protahovala svou činnost, aby umožnila výplatu závazků společnosti NWR a tento závazek se stihl společnosti NWR splatit, a to na úkor jiných věřitelů. Společnost pod vlastnictvím NWR nevykazovala znaky selhání podnikatelského záměru spočívajícího v těžbě a zpracování uhlí, a nemůže toto tedy být argumentem pro neplnění finančních závazků. Problematika ekonomické vytěžitelnosti uhlí, zásob na jednotlivých dolech byla společností sledována. Společnost na útlum nevytvářela do roku 2013 rezervy či opravné položky. Jedná se o další indicie negativního působení NWR. Z informací o skvělé perspektivě dle výročních zpráv světových cen uhlí, zásobách uhlí a dalších výhledů NWR a OKD vzniká důvodné podezření ze zkreslování údajů v obchodním styku či podvodného jednání. OKD neměla žádné úvěry od bank, ale byla financována krátkodobými půjčkami od mateřské společnosti za nepřiměřeně vysokou cenu. Společnost však díky výrazné ziskovosti žádné financování nepotřebovala. Společnost předčasně splatila komerční úvěry od bank a nehradila je půjčkami od mateřské společnosti za výrazně vyšších sazeb. Důvodem insolvenčního návrhu vedení společnosti byly právě závazky z titulu těchto ručení. Výplatu dividend přesahující zisky společnosti nelze považovat za obezřetný postup.
Ta věta je: "Byty, které jsou užívány na základě práva osobního užívání bytu, mohou nabýt jen jejich uživatelé." Někteří členové komise vlastně nezažili to socialistické období. My jsme byli uživatelé bytů. A my jsme vlastně všichni se na tom takhle společně podíleli. My jsme žili v bytech, které byly socialistickým společenským vlastnictvím. Takže tehdy nebyl zájem na tom, aby se z lidí stávali vlastníci. Ale to nařízení vláda nikdy nepřijala. Chápete? Ony vlastně také nebyly vlastníky, ony pouze měly právo hospodaření. Ale já opakuji - tvrdit to, co se píše, a to se píše v té zprávě doslova, v té zprávě je napsáno, a to je podle mě to, co je trošku znepokojující, že ona říká, že skutečným vlastníkem všech těch bytů je po celou dobu i nadále stát. Těch bytů OKD. Po celou dobu i nadále je vlastníkem stát. Já vám to říkám jako příklad tvrzení, které si myslím, není dobré vysílat, protože vytváří zase falešná očekávání. Tohle nemůžeme udělat. A říkám, varujme se toho, abychom vyvolávali falešná očekávání. Znova tvrdit lidem "my vám ty byty zítra dáme, není to problém", to prostě není pravda. Já bych to chtěl, ale nejde to. Tak si nic nelžeme a nelžeme těm lidem. Oni jsou pravděpodobně přesvědčeni o tom, že to mají zargumentované. Já vám tvrdím, že ty argumenty neobstojí, a tvrdím, že tehdy se nestalo to, co komise uvádí, že to bylo provedeno proti právu. Protože já jsem přesvědčen, že i když OKD bylo akciovou společností, tak do roku 1996 v zásadě mohlo s těmi byty leccos udělat. Mohlo delimitovat majetky, oddělit to a rozhodnout zvlášť o privatizaci těch bytů, takže se to dalo udělat, ne že ne. Já tím, co říkám o tom, že je naivní to, co píše zpráva, že to patří státu, to neznamená, že tím vyviňuji všechno, co se odehrálo mezi rokem 1990 a 1996, protože v té době, v těchto šesti letech, se dalo s těmi byty opravdu něco dělat. Tímto činem došlo ke snížení základního jmění a stát vlastně přestal být majoritním vlastníkem a ztratil možnost zasahovat do rozhodování o bytech. To jako samozřejmě nepopírali, že to by jim vadilo.
Časová posloupnost jednotlivých události rovněž naznačuje, že pan Sobotka a pan Urban se snažili dokončit proces prodeje akcií OKD před vstupem České republiky do Evropské unie. Privatizační smlouva uzavřená na jaře roku 2004 nikdy nenabyla platnosti. Exkluzivita pro KARBON INVEST platila do konce března roku 2004 a nebyla nikdy prodloužena. Přesto Ministerstvo financí nepředložilo vládě informaci o tomto odborném doporučení právního poradce. Z chronologie jednotlivých událostí tedy vyplývá, že dominantním zájmem bylo prodat minoritní podíl státu v OKD co nejrychleji. Z podkladů zkoumaných vyšetřovací komisí vyplynulo, že předkladatel ministr Sobotka připustil během březnového jednání vlády, že neusiloval o maximalizaci ceny, neboť by nabyvatel mohl mít problém s financováním celé privatizace. Ustanovení privatizační smlouvy, které zakotvovalo předkupní právo nájemníků, bylo z původní přísné podoby, které ukládacím dopisem Bohuslav Sobotka zaslal Fondu národního majetku, které prakticky znemožňovalo vyvedení bytového fondu, pozměněno na nevymahatelnou a bezobsažnou formulaci s největší pravděpodobností zpracovanou právničkou koncernu KARBON INVEST Petrou Novákovou, což následně Bohuslav Sobotka akceptoval předložením této verze k projednání vládou. Nebyla to vláda, která nakonec formulovala omezující podmínky, ale KARBON INVEST spolu s FNM. Tedy postup, který byl opačný, než by bylo logické. A přitom právě sociální závazky a stabilita OKD byly důvody pro to, aby OKD byla prodána stávajícímu majoritnímu vlastníkovi za exkluzivních podmínek. Navzdory tomu, že si pánové Koláček a Otava byli vědomi zájmu státu, aby vedli společnost OKD, vyjednávali souběžně oba jmenovaní skrytě se společností CHARLES CAPITAL o prodeji společnosti KARBON INVEST, která měla být nositelem závazků vyžadovaných státem. Jednání těchto pánů vůči státu lze označit za podvodné. Oba jmenovaní si byli vědomi, že vláda zahájila exkluzivní jednání o prodeji akcií s jimi ovládanou společností právě z důvodu jejich osobní účasti na podnikání OKD. Závazky kupujícího byly formulovány obecně, nebyly objektivně měřitelné a formulace těchto závazků negarantovala jejich efektivní vynutitelnost. Smlouva totiž byla výrazně ovlivněna nabyvatelem.
Dále se omlouvá pan poslanec Václav Klaus od 14.00 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan poslanec David Pražák mezi 15. a 21. hodinou z pracovních důvodů. Teď přerušuji tedy jednání Poslanecké sněmovny.
Přitom pro členské státy platí zásada loajality, která dle názoru vyšetřovací komise byla v tomto bodě porušena. Sama tato skutečnost je nepochybně naprosto nepřijatelná, ovšem odpověď, kterou tato advokátní kancelář fakticky zpracovala, dokonce obsahuje nesprávné, zavádějící a nepravdivé informace, přičemž zamlčuje jiné, dosti podstatné informace. Nepravdivé informace se týkají zejména znaleckých posudků, tržní ceny a transakce mezi vlastníky společnosti KARBON INVEST, Viktorem Koláčkem a panem Otavou a společností Charles Capital. Vyšetřovací komise se domnívá, že uvedením nepravdivých informací mohlo dojít ze strany některých osob, včetně advokátů, ke spáchání trestného činu podvodu či poškozování cizích práv. Česká republika měla odpovědět na otázky Evropské komise, které se týkaly privatizace. Stejně jako v minulém případě se vyšetřovací komise domnívá, že Ministerstvo financí poskytlo zavádějící, nepřesné a nepravdivé informace, přičemž jiné, podstatné a důležité informace Evropské komisi zamlčelo. Vyšetřovací komise se domnívá, že uvedením nepravdivých informací mohlo dojít ze strany některých osob, včetně advokátů, ke spáchání trestného činu podvodu či poškozování cizích práv nebo trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. V případě dotčených advokátů se může také jednat o porušení etických norem advokátní profese. Evropská komise ve shora uvedených případech neshledala, že by privatizace OKD obsahovala prvky státní podpory. Vyšetřovací komise má za to, že její závěry byly postaveny na nesprávných informacích, které jí poskytl fakticky nabyvatel akciového podílu a příjemce veškerých příjmů z této transakce. Poslední částí, kterou se vyšetřovací komise zabývala, to byly důvody pádu společnosti OKD. Po ovládnutí společnosti KARBON INVEST a OKD začali noví majitelé provádět majetkové přesuny a měnit strukturu společnosti OKD. Došlo k znepřehlednění finančních toků, tvorbě vysoké položky oceňovacích rozdílů a vyvedení bytového fondu ze společnosti OKD. Tyto skutečnosti vedou vyšetřovací komisi k názoru, že zde je začátek konce společnosti OKD. Proto je zde dosti velké podezření, že opravdu došlo k ovládnutí společnosti OKD pomocí jejích vlastních peněz. Ovládající akcionář OKD, společnost NWR pana Bakaly a spol., preferovala výplatu dividend. Společnost vykazovala vysoké zásoby vytěžitelného uhlí a nevytvářela rezervy na cyklický vývoj a ani na útlum společnosti, který byl OKD i vlastníkům dobře znám. Když došlo k poklesu odbytu a cen uhlí, neměla společnost vytvořené rezervy, ze kterých by byla schopna negativní vývoj překonat. Některá média spekulovala i o částce až tedy 100 mld. korun. Aby OKD byla schopna vyplácet dividendy, postupně si brala půjčky od společnosti NWR. Společnost OKD byla tedy vysoce zisková společnost, která nebyla vinou vlastníků a managementu připravena na útlum těžby a příchod negativního období, přestože podle podkladů měly společnosti NWR i OKD vážný důvod vytvářet rezervy a opravné položky. Na OKD měly dopad i ručení za NWR a spoludlužnictví úvěrů. Auditor KPMG, který prováděl audit OKD i NWR po celé toto zmiňované období, ve svých zprávách o ověření účetní závěrky a výročních zprávách OKD prakticky pouze následoval či reflektoval texty výročních zpráv OKD. Jeho činnost lze hodnotit jako nedůslednou, nezodpovědnou a napomáhající vlastníkům a managementu realizovat jejich osobní zájmy. Rád bych tímto poděkoval za vaši pozornost.
A to uhlí bylo samozřejmě podmínkou. To neznamená, že komise neodvedla práci, a myslím si, že členové byli vedeni v řadě případů nejlepšími úmysly se dobrat - a my jsme o tom hodně diskutovali - v té snaze se dobrat toho, jak věci byly. No, ale jak už to bývá, přesto se prostě ty názory nemusí vždycky úplně potkat. A já bych byl nerad, kdyby tato zpráva opakovala tady tento omyl, zase vyvolávání falešných očekávání. To bychom opakovali něco, co už tady bylo, a to si myslím, že si nikdo nezaslouží z těch lidí, co tam žijí. Tak já jsem spolupracoval, obracel jsem se na řadu znalců. Nejvíc jsem spolupracoval s doktorem Ivanem Přikrylem, takže některé věci, které tady řeknu, pokud by vás zajímala podrobnější právnická argumentace, tak to najdete na serveru Česká justice.
Novináři měli ohromnou radost, protože na tom prvním jednání, když jsme tam byli my s kolegou z polského Sejmu, tak jsme zjistili manipulaci voleb a ty volby se v Mariupolu zrušily. Vy jenom papouškujete to, co vám někdo říká někde na tržnici nebo na tržišti. A to prostě není špatně. Právě v Mariupolu, kde jsem na těch volbách byl. Ono není takový problém tam jet s ministrem obrany nebo ministrem zahraničí ukrajinské vlády, ale klidně jste tam mohl zařadit to téma. Ten konflikt tam neutichá. Plňte to, co plnit máte, dávejte nám objektivní informace, a pak tam nemusíme nikdo jezdit.
Nyní faktická poznámka Vojtěcha Munzara. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji.
V tomto směru myslím, že objektivita není vybrat si jenom jednu stranu.
Děkuji.
Byl to řízený hladomor z Moskvy. V té souvislosti by bylo skvělé, kdyby Parlament a Poslanecká sněmovna mohly přijmout usnesení, že se jednalo o zločin proti lidskosti a genocidu. Děkuji za pozornost.
Prosím máte slovo, pane poslanče.
Pane ministře, já s vámi plně souhlasím. Plně s vámi souhlasím, protože ano, mluvit o této věci by měl ten, kdo má informace z obou stran konfliktu. Já jsem vám řekl, kolikrát jsem byl na Ukrajině na té části pod ukrajinskou kontrolou. Přilétl jsem několikrát do Dněpropetrovsku, dneska Dnipro, přes Záporoží, do Mariupolu a v této oblasti jsem se pohyboval opakovaně. Opakovaně! Poté jsem byl na té druhé straně konfliktu, kde jsem viděl ty věci. Protože nebudeme první stát, který tam prostě byl. Jezdí tam Němci, jezdí tam Francouzi, jezdí tam Italové, jezdí tam Finové. Já jsem si žádné pocty nevyžadoval.
Takže my jsme tu vaši cestu na zahraničním výboru řešili, vy to velmi dobře víte, a vydali jsme k tomu poměrně jasné stanovisko, že se od toho distancujeme. A protože uznáváme legitimní ukrajinskou vládu, tak samozřejmě toto musíme respektovat.
Takže také faktická poznámka pana ministra.
A je potřeba si říct, kam až jsme schopni jako představitelé státu v tomto případě zajít.